Dále tady mám další přihlášku k návrhu na změnu schváleného pořadu a poprosila bych, aby k řečnickému pultu přišel pan poslanec Jaroslav Foldyna, který také předkládá zařazení nového bodu, a to Podrobná informace o důvodu daru munice na Ukrajinu. Pane poslanče, máte slovo a máte pětiminutový limit.
My jsme ji teď trošičku přejmenovali na solidaritu, protože ze solidarity pošleme na Ukrajinu munici. Je to taková zvláštní solidarita, jako byla zvláštní ta humanita předchozí. Máme tam nemocnici v Rumburku, která je ve velmi zoufalém stavu. Byla to kazetová bomba, taková bomba, která je zakázaná ve světě, nicméně tehdy se používala při tom humanitárním bombardování. A to bombardování tehdy také bylo vedeno v rozporu s mezinárodním právem, to znamená, bylo to bez požehnání Rady bezpečnosti. Oni s tím mají velkou zkušenost, s tím východem.
V tuto chvíli mám tady zrušení jedné omluvy, a to pana ministra pro evropské záležitosti, pana Mikuláše Beka, který tedy ruší omluvu na dnešní den.
Bez práce většinou odejdou lidé do měst. Proč by měli lidé zůstávat v menších obcích, když jim tam likvidujete i jejich obživu? Bez nich vše povede k úpadku.
Také děkuji za přednesení návrhu.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. O případy, kdy například vedle spotřebitele, příjemce úvěru, vystupuje i ručitel, nebo pokud je dluh zajištěn zástavním právem, nebo pokud spotřebitel dluh uznal.
Také děkuji za dodržení času. Nyní tedy jsme se vypořádali se všemi písemnými přihláškami k návrhu pořadu schůze. Následně se hlásil s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 a pak následně pan předseda SPD. Takže o těchto návrzích, protože jsou zavetovány, již nebudeme hlasovat.
Tak to, že jste zablokovali tento bod, tak to tedy je opravdu absolutně protidemokratické. Přesto vy jste teď zablokovali diskusi. Co kdyby vyhodili Piráty z vlády, tak aby měl aspoň toho poslance. Chápu to, je to ale - řekl to na rovinu - dobře. Zároveň jsme chtěli přece vědět, z čeho ty peníze pochází, aby nám to řekli, pan Vít Rakušan nebo zástupce STAN. A to jste také zavetovali, takže to se opět nedozvíme.
K tomu, abychom přijali příslušnou právní úpravu, nás dlouhodobě... ... vyzývají i nestátní neziskové organizace.
Pouze musím konstatovat, že pan předseda poslaneckého klubu hnutí SPD také žádal o zařazení těchto bodů v opozičním okénku jako bodů číslo 1, 2 a 3 a o jeho návrhu se bude hlasovat jako o prvním návrhu.
Já trvám na tom, aby byl hlasován jako první.
V tuto chvíli zde mám dalšího přihlášeného k návrhu na změnu schváleného pořadu, a to je paní poslankyně Marie Pošarová.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Chci navrhnout zařazení nového bodu s názvem Diskuse o vojenské pomoci České republiky Ukrajině. Osobně si myslím, že dodávat zbraně do země, ve které zuří občanská válka, je zločin. Je otázkou, jestli si opravdu koledujeme a chceme podporovat vznik další Jugoslávie za našimi humny. Ale nyní jsme v jiné lize, nemůžeme srovnávat afghánské pastevce s armádami, které jsou plně vyzbrojené moderními zbraněmi, ať už jsou na obou stranách, na jedné straně americké zbraně, na druhé ruské. Nesmíme připustit, aby se z Ukrajiny stal testovací polygon účinností těchto zbraní, protože v momentě, kdy začneme, nebo kdy oni začnou, tak potom je samozřejmě otázka, kam až bude naše vláda ochotná zajít. Bude tam posílat vojáky? Bude tam posílat další specialisty? Teď se bavíme o granátech, ale kdy dojde na účinnější zbraně? Musíme velmi pečlivě zvažovat, co tedy vlastně chceme, jestli chceme vyzbrojit armády, které jsou mimo jakékoliv centrální velení a v určitých směrech můžou být i mimo kontrolu. Koneckonců včera večer jeden branec v Ukrajině zastřelil pět domobranců, v podstatě ta situace tam skutečně může být velmi divoká a může se kompletně vymknout kontrole. A pak je samozřejmě otázka, jestli ten konflikt vypukne, co budeme dělat s těmi desetitisíci uprchlíků, kteří se budou valit přes naše hranice. Děkuji za pozornost.
Avizuji zařazení nového bodu Diskuse o dodávce vojenského materiálu Ukrajině.
Je to z vaší strany regulérní obstrukční jednání, které brání projednání navržených zákonů. Vše ostatní je podle mě v rozporu s jednacím řádem.
To byl s přednostním právem pan místopředseda Jan Bartošek a v tuto chvíli tady mám další přihlášku k návrhům na změnu schváleného pořadu, kdy je přihlášen pan poslanec Jan Síla. Pane poslanče, vašich pět minut, máte slovo.
Děkuji.
Nulovou daňovou sazbu budou mít v Polsku navíc od února do července i umělá hnojiva pro zemědělce, jejichž cena má přímý vliv na ceny potravin. V Maďarsku byly zase dočasně zmrazeny úrokové sazby u hypoték a byly stanoveny maximální ceny pohonných hmot a ceny některých základních potravin. Nula nic, žádný návrh není. Fialova vláda pětikoalice nic, nula, žádný návrh pro občany. Maďarská a polská vláda, vlastenecké vlády, které nejsou servilní vůči Bruselu, chrlí jeden nápad za druhým a už to jdou realizovat, aby pomohly občanům. Ale vy nejste schopni udělat vůbec nic, to je neuvěřitelný. To by samozřejmě vyřešilo tu situaci také - odstoupit od Zeleného údělu EU a mít čistě vlastní energetickou politiku. Prosím vás, k čemu jsou obyčejným lidem peníze z EU, když nemají na energie a nemají na potraviny? My s tím nesouhlasíme, protože Česká televize není podle mého názoru ve všech pořadech vyvážená. To, co tady řeknu, jsou to Otázky Václava Moravce, kde jsem již sedm let nebyl pozván. Oni mě nepozvali, takže jsem ani neměl co odmítnout. To znamená, to je cenzura, to je politická manipulace úplně neuvěřitelná. Myslím, že jsme tam začali být adekvátně zastoupeni, začali jsme být adekvátně zastoupeni našemu volebnímu výsledku, to je v pořádku. Ale tento konkrétní pořad Otázky Václava Moravce, ten prostě nedodržuje zákon o České televize, který káže vyváženost. My nechceme mít víc než ostatní, my chceme mít stejné podmínky, jako máme mít dle zákona. My nechceme nijak, aby bylo zvýhodňováno SPD. To tady říkáme, takže doufám, že to nikdo nebude opakovat, kde na to vzít. My jsme si zvolili ty slušné lidi. Samozřejmě všechno se zdražuje, a hlavně invalidní spoluobčané, ti jsou samozřejmě v nevýhodné pozici, takže my chceme, aby se jim zvýšil příspěvek na péči zdravotně postiženým. Stejně tak korespondenční volba. Pořád tlačíte tu korespondenční volbu, což je ohrožení demokracie v České republice a dává to prostor k manipulacím, místo aby se tady projednávalo například ukončení zneužívání a nepřizpůsobiví. To je přesně to, o čem tady hovořím. Nebo místo aby se projednal návrh SPD můj dům, můj hrad. To tady už nám leží z minulého volebního období, protože my si myslíme, že bychom měli v České republice ze zákona zakázat propagaci nenávistných ideologií. Tam je to o těch nenávistných ideologiích. Pak tady máme samozřejmě také zákon na zákaz islámského zahalování na veřejnosti. Asi se všichni shodneme, že jsou to vyspělé země a mají tam s tím problémy velké. To je logika některých poslanců jiných stran. To si snad dělají legraci. To jsou přece nesmysly. My chceme, aby se tady lidé přizpůsobovali, my nechceme nepřizpůsobivé lidi. To přece nikomu nikdo zakazovat nechce, to je v pořádku. Takže tyto výtky padají samozřejmě a jenom hlupák může říkat takové výtky.
Pak se to rozeběhlo a dnes dva měsíce slýcháme o přípravách na vtržení na Ukrajinu. První, kdo zareagoval, byl prezident Zelenskyj, který stáhl svůj návrh zákona z parlamentu. Do země, která je zmítaná občanskou válkou! A jestli vzali v úvahu to, že přesně v momentě, kdy o tom rozhodovali, se už začalo jednat úplně o něčem jiném.
Ten bod je nazván Informace vlády k poslednímu vývoji krize na Ukrajině. A v tuto chvíli tady máme další přihlášku k návrhu na změnu schváleného pořadu schůze, kdy je přihlášen pan poslanec Radek Vondráček.
A s ním souvisí návrh číslo 2, což je zákon provádějící, zákon související. Bylo nám nabídnuto opoziční okénko od 18 hodin dnes. K tomu mám jenom krátkou připomínku. My se vyjadřujeme zde na tento mikrofon a v podstatě je nám to právo omezováno. Tisk dospěl až do třetího čtení a díky obstrukčnímu vystupování tehdejší opozice nebyl úspěšný, nebyl přijat ve třetím čtení. Kdybych měl stručně lobbování definovat, tak lobbování neboli prosazování zájmů představuje legitimní součást demokratického procesu ve vyspělých zemích. Je zde vnímáno jako pozitivní a legitimní aktivita. Jedná se o legislativní lobbing. Základními kritérii pro podobu řešení regulace lobbování jsou zvýšení transparentnosti lobbistické činnosti ve vazbě na přiměřenost zvoleného řešení jak z hlediska legislativního, tak celkové nákladovosti a dále posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu a veřejné kontroly v této oblasti.
Po energetické krizi se k tomu přidá ještě krize potravinová. Vy k tomu nepřispíváte. To, že nám někdo fandil, no, za to já nemůžu. To jsou věci, které prostě jdou mimo politiku a mimo nás. A vy to teď používáte jako nějaký argument. Pojďme se bavit o energetice, o cenách energií, o cenách potravin. To přece lidi zajímá! Buď zvednete daně, anebo si na to půjčíte, ale to přece není řešení.
Opět přednostní právo ještě, další přihlášený, a to je pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane místopředsedo.
To jsou skutečné problémy této země, to jsou skutečné problémy těchto rodin, ať už ceny energie, inflace, případně státní rozpočet. Ano, to jsou věcná témata, o kterých jsme připraveni diskutovat, jenom na ně potřebujeme čas. Kdyby se tento způsob chování měl opakovat, asi by to bylo na vážnou diskusi, co s tím.
Všechny vás tedy odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Jako první zazněl návrh pan předsedy Výborného, abychom bod číslo 43, což je sněmovní tisk 56, pevně zařadili jako první bod dnešního jednání. Prosím tedy vzhledem k tomu, že už se ustálil počet přítomných, abychom o tomto návrhu hlasovali. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento bod jsme tedy zařadili jako první bod dnešního jednání. Následovaly čtyři návrhy nových bodů, které byly vetovány. Další návrh přednesl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob a týkají se tří bodů. Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro? Byl tedy přijat. Další návrh pan předsedy Jakoba byl bod 57 jako třetí bod dnešního jednání. Já tedy zahajuji hlasování o předneseném návrhu změny programu schůze a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Ten byl tedy přijat. Další přednesený návrh panem předsedou Jakobem je bod 58 jako čtvrtý bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Další návrhy přednesl pan předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Jedná se konkrétně o první návrh, bod číslo 15, sněmovní tisk 8, tedy návrh na vydání ústavního zákona o celostátním referendu, jeho pevné zařazení. Doufám, že víme všichni, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Hlásí se k hlasování pan poslanec Vondráček.
Já jenom technicky, protože za chvilku se dostaneme k mému návrhu. Já jsem navrhoval konkrétní čas.
Vždyť vám na to neodpověděl STAN. Tři funkce kumuluje v rozporu s pirátským kodexem. Takže to je to, co vy jste teď tady zamítli, ty diskusní body. To přece není možné takovýmto způsobem to tady válcovat. Co to má znamenat? To znamená, vy chcete tady omezovat normálně běžným zákonem ústavní práva a svobody občanů. Fakt ne, to opravdu není pro lidi. Takže to je to pro lidi, aby mohly být manipulovány volby? V Rakousku se opakovalo druhé kolo voleb na prezidenta kvůli korespondenčním volbám. My tady chceme daňové zvýhodnění pracujících rodin s dětmi. Chceme "můj dům, můj hrad", aby se občané mohli cítit doma bezpečněji. Chceme zvýšení příspěvku na péči o zdravotně postižené. Chceme minimální důstojný důchod na hranici minimální mzdy. Chceme referendum. Chceme přímou volbu a odvolatelnost politiků. Chceme pomoci živnostníkům. Chceme zestátnění exekutorů. To jsou přece zákony pro lidi, ale vy jste tady žádný zákon pro lidi nenavrhli.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážení občané, kteří toto sledujete, my jsme tu dnes svědky poměrně děsivého koktejlu očerňování a nenávisti, aby si to pan Okamura mohl dát na Facebook, na YouTube. Šíří tady nenávist a strach, přičemž cílem je samozřejmě budovat vydírací potenciál, aby za to něco dostal, když nebude obstruovat projednání návrhů zákonů této vlády. To skutečně k tomu není určeno a jsou to obstrukce.
Novela přináší kromě nového legislativně technického pojetí úpravy také řadu zcela zásadních věcných změn týkajících se jak toho, které výrobky jsou hrazeny, tak i rozsahu a dalších podmínek úhrady. Abyste věděli, já mám totiž pocit, že o tom se nikde nemluví, nikde to nebylo v masmédiích zmíněno, nicméně od 1. ledna to skutečně vstoupilo v platnost. Jedná se tudíž o výrazné zdražení všech těchto výrobků a konečným důsledkem této úpravy bude zvýšení plateb, to znamená spoluúčasti pacientů vyžadujících stomatologické a ortodontické výrobky. Pochopitelně s přibývajícím věkem jsou tyto služby nejpotřebnější u nejstarších obyvatel, to znamená důchodců, a právě senioři tuto novelu odnesou nejvíce. Jde o další salámové kolečko odkrojené ze solidárního zdravotního pojištění směřující ke komercializaci zdravotnictví.
Poprosím, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, vašich pět minut.
Děkuji, paní předsedající. Výsledkem potom bude, že předpokládám, že z toho bude nějaký krásný graf, nějaký úředník si odškrtne, že mám prostě splněno, a to je vlastně všechno, k čemu ta tabulka byla vyplněna. Někteří zřizovatelé zahlcují různými dotazy, vyžadují potvrzení a schválení některých věcí, které jim vyloženě nepřísluší ze zákona, ale ani jim to nezakazuje. To je všechno, co potom ti ředitelé škol obrovským způsobem zatěžuje a ztěžuje jim tu práci.
Děkuji za přednesený návrh. Hezké poledne, dámy a pánové. Prosím, paní poslankyně, vašich pět minut.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, směřuji ke změně v zemědělském sektoru a k redistribuční platbě. Čas na změnu má tato vláda do konce tohoto ledna, než jí oznámí do Evropské unie, v jaké výši vlastně si zvolí Česká republika tuto redistribuční sazbu. Dovoluji si mluvit a apelovat na vás o zásadních změnách v zemědělském sektoru. Hovořím hlavně za zemědělce a zemědělská družstva, která produkují 80 % potravin pro nasycení české populace pro potravinovou bezpečnost. Vláda, jež se nazývá demokratickou, by měla jednat se zákonem stanovenými profesními organizacemi a ona raději mluví s neziskovými organizacemi, třeba hnutí DUHA. To, co předkládá vládní koalice, je v podstatě diktát. Evropská unie nám pro lepší pochopení opět mění názvy jednotlivých dotačních titulů. Z bývalého Green Dealu, což je 72 eur na hektar, se stane ekoplatba 69,39 eura na hektar. Tady problém není. Co se týče SAPSu, tedy platby na hektary, na plochy, ty činily 131 euro na hektar. Tato platba bude rozdělena na tzv. BIS 71 euro, kterou dostanou všichni na veškeré hektary, a druhá tzv. KRIS 152 euro, kterou dostanou rovněž všichni, ale jen na prvních 150 hektarů. Na zbytek nic. Při jednání vlády zřejmě byl vypočítán prostý průměr, jinak si nedovedu vysvětlit, jak přišli na 23 %- nejvíce z celé Evropské unie.
Nicméně mám tady přihlášku do diskuse s přednostním právem. Hlásí se pan předseda Fiala a já mu tímto dávám slovo. Pane předsedo, prosím.
Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Proto vás všechny žádám o přestávku na jednání klubu poslanců SPD v délce 60 minut.
Tak to byla žádost o hodinovou přestávku. Sejdeme se zítra v 9 hodin.
My chceme být Česká republika, my chceme suverénní samostatnou Českou republiku, my chceme, aby naši občané žili spokojeně a měli více bezpečí, peněz a spravedlnosti. Vidíte, to je dobrá příležitost na úvod volebního období, abych vás vyzval k tomu, abyste těch lží nechali, protože to bude jenom důvod toho, že nemáte argumenty. Teď máme konec ledna, a vy jste doteď nebyli schopni předložit ani státní rozpočet. Takže vy jste obelhali voliče. To je neuvěřitelná situace. Takže sami sobě jste přidali tři ministry, a teď, proč o tom mluvím: Protože tohle to už všichni víme. Ale připomenu slib - připomenu to, co jste říkali hned po volbách, kdy se vás média ptala, zdali ti tři ministři budou nějaké náklady navíc na administrativě. No a jaká je realita, což už taky proběhlo všemi médii? Takže to je prostě neuvěřitelné, jakým způsobem ta vaše vláda postupuje.